A jinak já jsem spíš pro to, aby se ten nouzový stav prodloužil do konce dubna. Nicméně současně si myslím, že ta naše parlamentní debata slouží i k tomu, aby opozice kladla otázky, dostala na ně odpovědi, protože veřejnost samozřejmě se o ty odpovědi také zajímá.
My skutečně vás nekritizujeme. My se dotazujeme. My chceme znát odpovědi. A já jsem měla svůj příspěvek už během dopoledne a doposud se mi na spoustu těch otázek té odpovědi nedostalo. A opravdu jsou pro nás pro to rozhodování důležité. Já připomenu jenom několik z nich. Kdy tedy můžeme očekávat, že tento slib bude i naplněn?
Vždy každé rozvolnění toho opatření vyhodnocovat na základě dat, která myslím, že dneska máme k dispozici, jsou i transparentně zveřejňována. Během pár dní jsme postavili úložiště. Myslím, že jsme odvedli kus dobré práce, a jsme připraveni v tom nyní pokračovat.
Děkuji, pane ministře. Pak jsou zde další přihlášení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji vám za slovo. Kdybych měl zhodnotit pocit z té dnešní debaty, kterou vedeme od samého rána, tak je to spíše zklamání. Bylo tady vysloveno mnoho otázek a padlo málo odpovědí. Čestnou výjimkou je pan ministr zdravotnictví, který se teď alespoň pokoušel na některé z těchto dotazů odpovědět. Ale vlastně všechny ty odpovědi mířily směrem do minulosti. Obhajoval kroky Ministerstva zdravotnictví, říkal, co ministerstvo připravilo, udělalo, ale tady my v žádném zásadním sporu nejsme. My jsme dokonce jako opozice řadu kroků vlády podporovali. A v této věci jsme prostě odpovědi nedostali. Padly tady zcela konkrétní otázky, proč nelze v tuto chvíli aplikovat například zákonná ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví a proč je zapotřebí nadále používat ten speciální režim nouzového stavu. Tedy já budu navazovat i na pana ministra zdravotnictví. On řekl, že po Velikonocích bude připraven plán. No to přesně odpovídá návrhu ODS na to, abychom tedy nouzový stav prodloužili na dobu 14 dnů. Dobře, vláda tedy bez jasných argumentů nám říká: potřebujeme nouzový stav. A my jsme tady v argumentaci pana premiéra slyšeli věty o tom, že je tady ten virus, který se nedá úplně předvídat, jak se bude chovat, a to je jediná predikce, která tady je. Třeba Rakousko nemůžeme považovat za zemi, která nezvládá. Někdo z vás, kdo umí německy nebo četl přepis, viděli jste proslov tamního premiéra Sebastiana Kurze? Viděli jste ho? No to byl premiér, to byl kancléř, který dával tu predikci, který dával výhled do budoucnosti, který zdůvodňoval zcela otevřeně a transparentně, proč vláda, která a jaká opatření dělá a kdy případně dojde k jejich rozvolnění. A víte, co se na konci stalo? Při pohledu do sálu rakouskému kancléři Kurzovi tleskala i opozice. Tleskali mu všichni, protože měli pocit, že k nim promluvil státník, že k nim promluvil člověk, který v té krizové době umí národ vést i skrze nepříjemné události, které ho čekají, a mají jistotu, že je informuje pravdivě, že se nebojí diskuze s nimi, a mají jistotu, že je dovede někam do cíle.
Děkuji, pane předsedo.
Vážené dámy a pánové, já budu reagovat na výzvu ministrů, abychom se ptali. Takže já bych se zeptal na aktuální věc. Za zdraví těchto dělníků a odborníků nebude odpovídat Unipetrol, ale údajně externí firmy, která je sem vyšlou. Znova říkám, že je to skupina 600 lidí. Já už jsem včera v tomto smyslu interpeloval jak premiéra Babiše, tak ministra vnitra Hamáčka a dnes jsem říkal už panu ministrovi Hamáčkovi, k tomu se ještě dostanu, jaký je tedy skutečný stav, protože to, co říká pan ministr, a realita se úplně liší. A já se chci zeptat pana ministra vnitra Hamáčka a pana premiéra, kteří zrovna odešli, ale zajisté slyší: Jakým způsobem zajistíte bezpečnost občanů Mostu, Litvínova a okolí? A mají přijet už teď v nejbližších dnech, protože jste jim udělili povolení, přestože v Čechách je nouzový stav. A jak se bude postupovat při jejich dohledu v karanténě? Dále bych se chtěl také zeptat, kdo to celé povolil bez karantény. Dále mám další otázku, protože prý v rámci opatření mají být pouze v pracovní karanténě, to znamená, že na ně Unipetrol bude dohlížet v práci, aby nikam nechodili.
Budu apelovat na dohodu a navrhnu opět zkrácení doby na jednotlivý projev na pět minut.
V obecné rozpravě i v podrobné rozpravě?
Viděl jsem takové pohledy, které si žádají vysvětlení.
Děkuji. Vidím další poslance, kteří přibíhají, takže snad nebudu muset přerušovat schůzi. Bude nás dost. V tuto chvíli můžeme zahájit procedurální hlasování. Na návrh pana poslance Kubíčka budeme hlasovat o zkrácení řečnické doby na pět minut v obecné i podrobné rozpravě. Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno 71 poslankyň a poslanců, pro 60, proti 5, návrh byl přijat. V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.
Rád bych tento návrh odůvodnil. Koronavirová nákaza bude pro mnoho občanů České republiky znamenat existenční problémy. To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmů. Obdobně by mohly být vyplaceny další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti. Žádost o předčasné vyplacení by mohli podat všichni občané České republiky na svůj finanční úřad i elektronicky. Elektronické podání by pomohlo snížit koncentraci lidí na finančních úřadech. Zaměstnancům, kteří podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a již část slevy uplatnili, by se snížila maximální vyplacená část o již uplatněné slevy. I následně proběhne případné doplacení daně. Současná novela Moje daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Vytvořené datové schránky nově nebude nutné používat povinně. Nízká administrativní náročnost a předpoklad, že žádat nebudou ti, kdo prostředky akutně nepotřebují, protože prostředky stejně získají nejpozději při podání daňového přiznání, dělá tuto variantu snadno realizovatelnou. Obdobný návrh představil také uznávaný profesor ekonomie z Harvard University Greg Mankiw.
Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Já jsem rád, že dneska projednáváme návrh, který pomůže malým podnikatelům a živnostníkům. Jsem přesvědčen, že zejména malí a střední podnikatelé jsou pro ekonomiku naší země zásadní. Bezesporu tu rád připomenu naše seniory, kteří samozřejmě trpí v důsledku toho, že jsou opuštění a že mají stíženou možnost se setkávat se svými blízkými. Čili volám po postupném odstraňování restrikcí. A třeba i za podmínek toho, že v těch provozovnách budou moci chodit zákazníci v určitých skupinách, že tam budou dezinfekce, že ten provoz zkrátka bude omezený. Ale prostě je nelogické, když člověk jde po velkém supermarketu a vidí otevřenou květinku, vidí otevřenou vinotéku, vidí otevřenou dokonce směnárnu - a vedle toho je zavřené kadeřnictví. Každý zachráněný živnostník se této zemi vrátí dvojnásobně.
Upozorňuji, že v tomto případě máme pouze jednu rozpravu, není žádná podrobná rozprava. To znamená, že všechny návrhy, o kterých se má poté hlasovat, musejí zaznít v rámci této rozpravy, která je nyní otevřena. Pan poslanec Václav Klaus má slovo. Připraví se pan poslanec Benda.
To je evidentní. A já to tady říkám znovu, až tady začnou vznikat ty vyšetřovací komise za dva měsíce, až bude po všem, že na tomto stanovisku setrvám. Co nám zbývá, je sledovat data, bez emocí, a chovat se podle nich. Když se na ta data podíváme, tak vidíme dvě věci. Za prvé to onemocnění, ten nárůst klesá procentuálně, den po dni, teď je další pokles. Čili to znamená, že ta nemoc se šíří nějakým způsobem stejně bez ohledu na opatření, která se zavedla, ta je srazila zhruba na polovinu. Nemáme tady vojáky a policisty v ulicích, lidé se chovají zodpovědně, ale víceméně ten stát po nich nic moc nevyžaduje. Pojďme se chovat racionálně, nespěchejme s otvíráním škol, cestování, zábavy a zbytných věcí, ale chraňme ekonomiku. Přijdou čísla, snižují se, nebo se zvyšují.
Na řadě jej pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Feri.
Ale jeden aspekt bych tady chtěl vypíchnout a vyslovit také jedno poděkování. Nicméně podle těch informací, které mám, tak i Česká biskupská konference byla v kontaktu s panem náměstkem Prymulou, ty věci byly řešeny. A já rozumím těm důvodům, proč není možné v tuto chvíli otevřít kostely, modlitebny pro velikonoční obřady. Asi bychom těžko řešili potom situaci, kdy by se určovalo, kdo tam ještě může a kdo už nemůže, a to by přece také bylo nespravedlivé. Čili já těm důvodům rozumím.
Pro ty, kteří přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíme s tím, že stav legislativní nouze trvá. Věřím, že jsou všichni přítomni, a zahajuji hlasování. Kdo je proti? A nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 44. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejprve bych vás seznámil s návrhem z grémia. Dobře, v tom případě to bude delší, než jsem si myslel. Dále navrhujeme projednávat sněmovní tisky v tomto pořadí. V tom případě první se hlásil pan poslanec Rakušan. Nejdříve přednostní práva, poté písemné přihlášky.
Vaším prostřednictvím děkuji panu kolegovi Kalouskovi, že jsme se nehádali o to, kdo promluví jako první. Můj návrh je, aby tento bod byl zařazen jako první bod 44. schůze. Dovolte mi krátce okomentovat tento návrh. Tito lidé by pak měli být podrobeni testování. K využití mobilních dat od operátorů a informací z platebních karet musí dát nakažený explicitní souhlas, ovšem tento souhlas bude poskytnut pouze telefonicky. Následně bude s pomocí výše zmíněných dat a informací přímo od nakaženého vytvořena přibližně pětidenní vzpomínková mapa pohybu. V případě neudělení souhlasu bude tato mapa vytvořena bez pomocí dat od mobilních operátorů a bank. Je však nutné si uvědomit, že vědomé lhaní je v těchto případech právně postižitelné. Dohled by měl probíhat jistě i nad tím, jak přesně funguje použitý software, zda bude plnit jen ty funkce, které se od něj očekávají, a jak vypadá zabezpečení celého sytému. Informace, které bude stát v rámci chytré karantény získávat, by měly být k dispozici jen po nezbytně nutnou dobu, a pak by měly být bezodkladně mazány. V neposlední řadě je třeba dohlédnout na právní aspekty fungování celého systému. Tato komise by dohlížela na využití citlivých dat ze strany státu. V Poslanecké sněmovně už dnes existuje stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací.
Máme rozsáhlý nedávný výzkum nazvaný "rozděleni svobodou" a ten výzkum popisuje takzvanou ohroženou a strádající třídu. Já to připomínám proto, že to jsou lidé, kteří často nemají dostatečnou síť známých, dostatečně širokou rodinu, nemají ten sociální kapitál kromě kapitálu ekonomického, aby si mohli pomoci sami. A jsou jich mezi námi statisíce. Spousta těchto lidí se mi v posledních dnech ozývá s otázkou: Co mohu dělat? A té otázce většinou předchází pokus získat nějakou základní pomoc na jídlo pro děti a na překlenutí nájmu do dalšího měsíce na úřadu práce. A typické je, že hned do telefonu na úřadu práce řeknou: O akutní dávku mimořádné, okamžité pomoci si ani nežádejte, stejně vám ji nepřiznáme. A když si lidé požádají, tak je zamítnuta. A spousta těchto žen si přivydělávala na dohody. Spousta lidí, kteří pracovali pro Českou poštu, pracovala na dohodu o pracovní činnosti. To je klíčový návrh, který tady dnes je. Je to návrh pro zhruba 150 tisíc lidí, kteří si platili pojištění, kteří odváděli sociální pojištění úplně stejně jako jiní zaměstnanci. Čili ano, Ministerstvo práce se snaží zajistit tu funkční mimořádnou dávku, ale zatím v praxi to tak vůbec není. Stejně tak často tito lidé pracující na dohodu mají malé děti a nemají ošetřovné. V okamžiku, kdy jsou to ještě samoživitelé či samoživitelky, tak jsou ve zcela bezvýchodné situaci. A poslední věc. Nerozumím, jak je myšlený pozměňovací návrh pana poslance Onderky. Ano, já vím, že tam jsou. Ještě jednou apeluji, je tady příliš mnoho děr v tom systému a lidé budou padat na dno.
Děkuji vám za skoro dodržení času. Paní poslankyně Věra Kovářová se prosím ujme slova, pokud tady někde je v sále. A já jí dám slovo, protože jsem ji přerušil v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o zkrácení řečnické doby na pět minut.
Já bych se tedy vrátila k té první části svého příspěvku. Možná jste slyšeli o jednom kadeřnickém salonu v Praze. Myslím si, že takovýchto případů je celá řada, a byla bych ráda, a tak jsme se dohodli i s kolegy z opozičních klubů, aby nějakým způsobem bylo pomoženo těmto drobným firmám, které nezapadají ani do jednoho z rámců těch podpor, které jsou. Proto jsme se s kolegy shodli, že navrhneme usnesení, které se sice netýká tohoto tisku jako takového, ale v podstatě by mohlo nějakým způsobem řešit problematiku právě takovýchto menších firem. Já si dovolím přečíst návrh tohoto usnesení a týká se programu Antiviru: Čili ještě by se zvýšila podpora o měsíc, kdy nebudou trvat mimořádná opatření. Za druhé, změna režimu pro nepřímo dotčené tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 80 % z uznatelných nákladů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 60 % z uznatelných výdajů. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci. A za třetí, žádosti o podporu v Programu podpory zaměstnanosti Antivirus podané přede dnem, kdy nabudou účinnosti jejich výše uvedené změny, se posuzují ve znění Programu podpory zaměstnanosti Antivirus ve znění přijatých změn. Cílem tohoto usnesení je, aby se navýšila podpora zvláště u malých a středních podniků, protože s ohledem na situaci skutečně mzdové náhrady je potřeba hradit v plné výši a je zřejmé, že pro takovéto podniky je tato náhrada nedostatečná. K tomuto usnesení se přihlásím v podrobné rozpravě.
Férově musím říct, spolupracoval jsem na tom s Ministerstvem financí, nicméně tady jde o to, jestli upřednostníme jedny, nebo druhé. Obojí je svým způsobem menší zlo, nebo něco je menší zlo, něco je větší zlo. Takže jenom na vysvětlenou. A ten poslední návrh 4787 ten už jsem říkal. Tak aby se zamezilo dělat úroky z úroků.
A posledním přihlášeným do podrobné rozpravy v tuto chvíli je pan poslanec Jurečka. A velmi stručné vystoupení pan předseda Bartošek.
Děkuji. Já na to navážu.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Na základě dohody předsedů všech klubů nebudeme bezprostředně pokračovat třetím čtením tohoto bodu. K této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Přikročíme tedy k hlasování o tom, že jsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 798 ve zkráceném jednání." Kdo je proti? Hlasování číslo 21, přihlášeno je 100, pro 75, proti nikdo. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. A nyní tedy přistoupíme k projednání tohoto tisku. Pro připomenutí, je zde opět dohoda všech klubů, že nebudou uplatňovány faktické poznámky, a u tohoto konkrétního bodu jsme se dohodli, že bude za každý klub vystupovat maximálně jeden poslanec.
Cílem je minimalizace potřeby osobního kontaktu mezi klienty a zaměstnanci úřadu práce, ale také zaměstnavateli, a také snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta. Jde o mimořádnou úpravu, která bude platná pouze po omezenou dobu, to znamená po dobu nouzového stavu. Dnešní stav je takový, že pro zachování nároku na některé dávky, a bavíme se o přídavcích na dítě, o příspěvku na péči a také o příspěvku na bydlení, je nutné dokládat příjmy za předchozí čtvrtletí nebo i náklady na bydlení. To znamená, to se týká zejména příspěvku na bydlení. Nárok na výplatu dávek by tedy lidem zůstal i bez doložení příjmů a nákladů na bydlení. Není totiž jasné, jak dlouho potrvá stav nouze, jak dlouho potrvají mimořádná omezení, jak dlouho potrvá pracovní omezení nebo také omezení v kontaktu s úřady a dalšími subjekty. Jestli to bude nadlouho, budeme muset tento návrh zákona řešit ještě podrobněji. Důležité je zmínit, že tento zákon nijak neovlivní podání nových žádostí. I nadále by mělo docházet k přehodnocování dávek v případě změn rozhodných skutečností. Stále bude povinnost hlásit změny. To znamená, že stále bude možné snížení ale i zvýšení dávek. Zákon bude účinný dnem vyhlášení, a to z důvodu naléhavosti a nezbytnosti přijetí úpravy. Dále bych chtěla podotknout, že souhlasím s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Gajdůškové. Senát je připraven zákon projednat ve čtvrtek.
Děkuji, pane předsedo. Byly zde předneseny dva pozměňující návrhy. Jeden paní poslankyně Richterové, druhý paní poslankyně Gajdůškové. Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů nebyl výborem pro sociální politiku přijat.
Tedy jinými slovy, nesdělují se veřejnosti jenom názory, podněty, nesděluje se jí nějaký nápad, ale sděluje se jí až to rozhodnutí, které je platné a které skutečně chtějí uvést v život. Každé takové rozhodnutí by mělo být jasně odůvodněno, proč je potřeba, proč je nezbytné a jak je provázáno s krizovým plánem. To jsou základní otázky, které musí být zodpovídány okamžitě s tím, když se jakékoliv nařízení vydává. Myslím, že teď nás napadá, celou řadu z nás, ohromné množství otázek. Já bych chtěla alespoň některé z nich tady slyšet zodpovědět. Pokud by to mělo být tak, jak slyšíme z médií od ministra vnitra pana Hamáčka kvůli nákupu ochranných pomůcek, aby mohl pokračovat i nadále mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, tak nabízím řešení. Nemusíte v tuto chvíli prodlužovat nouzový stav, nemusíme jej tady mít dalších 30 dní, stačí upravit tento zákon. Pojďte tedy předložit i takový, který tohle konkrétní opatření vyřeší, který tady v tuto chvíli nabídne východisko. My se rádi sejdeme a rádi takovouto novelu podpoříme.